Tak měl bych tedy dotaz na pana docenta.
Pane poslanče, děkuji za vaši faktickou poznámku a za dodržení času. Pane poslanče, váš čas k faktické poznámce.
Jedna věc, kterou víme bezpečně, že se objevují pozdní komplikace. Speciálně to nejhorší, co je, jsou ty pozdní komplikace u dětí, kde to vyvolává smrtnou srdeční poruchu, která nastoupí a je prostě do 24 hodin, to dítě se nepodaří zachránit. Čili je to pozdní komplikace. To prostě nejde. To jsou rozdílné skupiny.
Pane poslanče, já vám děkuji za dodržení času při faktické poznámce. Než dorazí, dovolila bych si přečíst ještě jednu omluvu. Pane předsedo, máte slovo.
O našem návrhu na zamítnutí pandemického zákona se tady bude hlasovat. Ale tak jako tak, když už to předkládáte, tak by to projednání mělo být standardní ve všech třech čteních a v řádných lhůtách. Takže všechna tři čtení a řádné lhůty. To je podle našeho názoru ten správný postup. Takže tady to nesplňuje ty podmínky. A já samozřejmě zdůvodním ještě další návrhy proč. Není to pravda. Takže tady už vidíme další střet. A ještě zdůrazním, že ten náš návrh na zamrazení platů politiků tady stále leží ve Sněmovně. Takže kdybyste to mysleli vážně na celé volební období, tak ho předřaďte! My budeme rádi, když nám ho předřadíte a bude se to hlasovat. Ne, ne, ne, vždyť to tady je v systému. Takže opět vy tomu bráníte! Pochopitelně, protože vám se to líbí. A už nebudu opakovat, že jste si přidali tři ministry navíc ve vládě. Už jsem to říkal x-krát, dokonce musí sedět ve dvou řadách tady. A tak dále, a tak dále. Děkuji za pozornost.
To byla poslední přihláška do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím a v tuto chvíli přistoupíme k hlasování. Je tady žádost o odhlášení. Nyní budeme o tomto návrhu usnesení hlasovat. Znovu je tu návrh na odhlášení? Dobře. Všechny vás odhlásím. Poprosím vás, abyste se všichni přihlásili svými hlasovacími kartami. Poprosím vás, nemusím znovu číst návrh na usnesení? Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji všem poslancům za hlasování. Návrh byl přijat. Zeptám se, jestli se v tuto chvíli někdo hlásí. Vidím, že se hlásí paní předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová.
Dámy a pánové, já bych nejdřív, než řeknu to, co chci říct, tak chci uvést, že hnutí ANO v žádném případě neobstruovalo tento zákon. Už jsem to tu řekla několikrát. My nesouhlasíme se zákonem, ani s legislativní nouzí, ani s jeho konečnou verzí, která se bude hlasovat po rozpravě. Nicméně myslím si, že zatím vystoupili z naší strany čtyři poslanci a že to bylo velmi věcné a krátké. Takže teď řeknu to, co mám na srdci. Potřebujeme prostě si udělat osobní hygienu. To je všechno. Takže dvě hodiny na hygienickou pauzu. Děkuji vám.
Na základě požadavku poslaneckého klubu hnutí ANO vyhlašuji dvouhodinovou přestávku. Vidím, že se ještě hlásí pan poslanec.
Já jenom pro členy výboru pro evropské záležitosti, který měl zasedat dneska ráno. Až se situace uklidní, tak samozřejmě zasedat budeme, budete včas upozorněni. Hoří nám tam lhůty, máme tam důležité hlasování. A pro pana expremiéra Babiše. Ten výbor dneska nezasedal prostě proto, že zasedala Poslanecká sněmovna. My jsme v práci byli, ne že jsme nebyli.
Děkuji za tuto informaci ohledně výborů. Dovolím si ještě přečíst omluvy.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, abychom k návrhu vedli obecnou rozpravu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Obecnou rozpravu tímto otevírám. První v pořadí se přihlásil pan předseda Okamura. Vás ostatní, kolegyně, kolegové, poprosím, abyste se utišili, abychom mohli poslouchat vystoupení pana předsedy Okamury. Pane poslanče, máte slovo.
Vážené dámy a pánové, Nejvyšší správní soud ruší opatření a vláda Petra Fialy a ministra zdravotnictví Válka ve stejný okamžik prosazuje další omezování práv a svobod občanů. Prosazujeme ukončení diskriminace neočkovaných. Hnutí SPD zároveň vyzývá vládu, aby přestala prosazovat totalitní pandemický zákon, aby skončila diskriminace neočkovaných a aby konečně vláda Petra Fialy začala řešit enormní zdražování všeho kolem nás a řešila věci, které občany skutečně pálí. Proto poslanci hnutí SPD tuto novelu nepodpoří. Svoboda je nejen ústavní právo, ale dámy a pánové, je to zcela přirozené právo lidské, se kterým se narodíme bez ohledu na ústavu, zákony či vyhlášky. To říkám proto, protože odmítám nějakou právní sofistiku na téma, že ústava či zákon to či ono omezení dovoluje. Svoboda pohybu, svoboda osobní, svoboda názorů, svoboda pracovat, ale třeba i podnikat jsou práva, která by stát měl omezovat a regulovat jen a pouze v nejzávažnějších případech. Platí také princip zakotvený v ústavě, že svobodu lze omezit jen zákonem. Právě před chvílí Nejvyšší správní soud zrušil část opatření, podle něhož na základě vládních omezení mohou do restaurací či klubů pouze očkovaní lidé a lidé po prodělání nemoci. Přestaňte s tou diskriminací nás neočkovaných. Já také nejsem očkovaný. Ukončete tu covidovou tyranii, kterou vy tady děláte. Zatímco země jako Norsko, Irsko, Španělsko, Velká Británie rozvolňují protiepidemická opatření bez ohledu na šíření omikronu a další země jako Rakousko a další už uvažují o rozvolňování a tak podobně, tak vláda Petra Fialy s ministrem zdravotnictví Válkem se stále ke slibovaným rozvolněním nechce odhodlat. Naopak tady prosazujete pandemický zákon, kterým chcete omezit, ještě omezit, další ústavou garantovaná práva a svobody občanů. Já myslím, že už toho máme dost, i ve světle toho dnešního rozsudku Nejvyššího správního soudu. A dokonce jste tady, pane ministře, zalhal a ještě vám k tomu zatleskali vládní poslanci, protože vy jste říkal, že budete diskutovat klidně až do rána. Ale vždyť vy jste byli ti, kteří tady včera omezili rozpravu nás na dvakrát pět minut. Přestaňte si vymýšlet! Takže to je to, proč já jsem se tady musel ohledně té flagrantní lži opravdu okamžitě ohradit. A vládní poslanci, kteří moc dobře vědí, jak to bylo, tak vám ještě zatleskali. No tak to samozřejmě je příznačné. Nejvyšší správní soud už dříve přijal desítky podobných rozhodnutí, ve kterých upozorňoval na rozpory covidových opatření se zákonem, a to buď pro chybějící oporu v zákoně, anebo pro nedostatečné odůvodnění. No je to neuvěřitelný. Stáhněte ten pandemický zákon. To prostě je úplně šílený. Vy byste měli naopak využít toho rozsudku v dobrém slova smyslu a prostě to stáhnout, nebo elegantně aspoň si to dát k dopracování. Takže by bylo dobré se k tomu přihlásit a elegantně to prostě můžete stáhnout. Z vládního návrhu novely pandemického zákona vyplývá, že možnost vydávat mimořádné opatření by mělo mít nejen Ministerstvo zdravotnictví, ale také ministerstva obrany a vnitra. Je to ministryně obrany paní Černochová z ODS. On to navrhuje, ten zákon.
Takže tam budou nařízení, opatření, izolace, karantény, ústně, písemně pomocí prostředků komunikace na dálku. Já to nebudu opakovat. Když to shrnu, tak od toho právního pohledu, od právníků, tak ta novela zavádí nové oblasti regulace, a velmi některé neurčitým způsobem, a ty stávající rozšiřuje. Právní jistotu naopak svými nově zavedenými vágními formulacemi významně snižuje do budoucna. Tady bych ale řekl, že to není pravda, protože většina těch mimořádných opatření je vydávána s odkazem i na zákon o ochraně veřejného zdraví. Tady si dovolím citaci: "Řada opatření, o kterých hovoří pan ministr, pokud budou dobře vyhlášena, se dají řešit v rámci zákona o ochraně zdraví. A teď překvapivé - víte, koho je to citace? To je citace Ivana Bartoše z debaty o prodloužení nouzového stavu. Ale ona se úplně krásně hodí na tu situaci v této chvíli. Platilo to předtím, platí to i teď. A teď, dámy a pánové, si dovolím poslední pohled, pohled podnikatelský. Postiženým podnikatelským subjektům by byla ztížena či významně omezena možnost soudního přezkumu vydaného nařízení a rozhodnutí. Podnikatelé by na základě vyhlášených omezení neměli nijak zaručenu náhradu skutečných škod, které by jim v důsledku mohly vzniknout. A několik jedinců by mohlo na nejasném základě vydávat nařízení, která zakazují lidem být ve vzájemném kontaktu. A není to poslanec ANO nebo SPD. Já jsem citoval z tiskové zprávy Radomila Bábka, předsedy výboru Podnikatelských odborů, který minulou vládu velmi kritizoval za potlesku opozice, a to jsou jeho slova. To není poslanec ANO, příznivec ANO. To je zástupce podnikatelů, který to říká takhle zcela jasně. Takže bych se chtěl pana ministra zdvořile zeptat, jak by... Bábek. Jestli to, co jsem já tady přečetl, jestli je pravdivé, či nikoliv. Suma sumárum, proč je důležitý podle mě společný postup všech stran, nikoliv válcování ve Sněmovně? Důvěra lidí je klíčová, to říkáte všichni, v to, aby věděli, proč ta opatření jsou důležitá, že je mají dodržovat a že je to i na nich, na jejich zodpovědnosti. Jenže s délkou pandemie samozřejmě narůstá únava ze všech těch omezení a u obrovského množství lidí se také jedná o ekonomické přežití. Předtím jste to říkali. Ještě to znova přečtu, tu jednu větu: Suma sumárum, proč je důležitý dle mého názoru společný postup všech stran ve Sněmovně? A to se tady dneska neděje. Tohle jsou slova Víta Rakušana. Nebude to společný postup, po kterém jste volali vy, tohle jsou reálné citace. Já jsem si to našel, dal jsem si s tím práci schválně. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Jsem rád, že jsem se aspoň po skoro 30 hodinách dostal jako první ke slovu. Budu velmi rád, když pan ministr odpoví na ty otázky. Kdy jindy si tohle máme vypovídat než právě v této chvíli. Ještě jednou děkuji za vaši pozornost a přeju hezký zbytek odpoledne.
Děkuji, pane poslanče, za vaše vystoupení, které vyvolalo tři faktické poznámky, a to paní poslankyně Karly Maříkové, pana poslance Bohuslava Svobody a následně pana poslance Karla Haase, a poté vystoupí pan ministr s přednostním právem. A než vám, paní poslankyně, udělím slovo, tak si dovolím přečíst omluvy.
Zákon umožnil vládě a kabinetu přijímat zákony bez jejich schválení říšským sněmem po dobu čtyř let. Dokonce jste si mohli všimnout, že dokonce v Německu, tam tu tradici mají, takže oni ji poměrně dobře využívají, tam, když si jdete nakoupit, tak prostě bez toho pásku žlutého, zeleného nebo červeného si ani nenakoupíte. To je ono?
S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Drahoslav Ryba a poté je řádně přihlášen pan poslanec Zdeněk Kettner. Prosím, máte slovo.
Tolik z důvodové zprávy.
A nyní dvě přihlášky pana poslance Zdeňka Kettnera, tedy deset minut, a připraví se paní poslankyně Ivana Mádlová.
Za další. Neustále se mluví, že ta pandemie teď do konce února nějakým způsobem poleví, tak opravdu o to víc nechápu ten tlak, pokud se tedy z tohoto důvodu skutečně chystáme až na podzim. Dalo by se to pochopit, když pandemie jako taková začínala. Nikdo nic nevěděl, všichni z toho byli v šoku. Když si to vezmete nejenom v rámci Evropy, ale i v rámci celého světa, všichni experimentovali, všichni nevěděli, co mají dělat, a co stát, to naprosto rozdílný přístup, ale ve výsledku to dopadlo prakticky všude stejně. Prakticky neexistuje stát, který by prošel absolutně bez poskvrnky. Nebo teď jako stoupá, ale zdaleka nejsme na nějaké hranici, že by nemocnice přestávaly stíhat. Jinak, musíme reagovat například i na vyjádření pana premiéra, který říkal, že vlastně je to, jako kdybychom hasičům chtěli sebrat stříkačku. Já nijak nezpochybňuji, že nějakým způsobem v době virových onemocnění, kapénkových infekcí na podzim se může něco vrátit, ale jsme zase u podstaty věci. Další věc, která mě bytostně... neřeknu jako vadí, ale uvádí v pochybnost, a to je uznávání protilátek. Já jsem vznesl dotaz na Ministerstvo zdravotnictví. Takže ve své podstatě já jsem se od Ministerstva zdravotnictví dozvěděl, že tady vytváříme nějaké pohádky jenom asi, aby se řeklo, že se něco dělá. Já to chápu, nikdo nevěděl, co pořádně dělat. Ale ohledně těch protilátek, mě jako laika trošičku uvádí v pochybnost, my víme, na jakou úroveň když klesnou protilátky, tak je potřeba další a další vakcína, aby tu imunitu nějakým způsobem povzbudila, ale druhým dechem tvrdíme, že vůbec nemáme ponětí a ani to nechceme zkoumat, jaká je míra těch protilátek v krvi té přirozené imunity, která je dostatečná.
My z toho vybíráme optimální cestu. A jsem rád, že se to takhle podařilo nastavit. Já měl vždycky jenom dvě výtky. Že se střídají strategie, což bylo dáno tím, že se vystřídalo za rok pět ministrů. S panem ministrem Vojtěchem jsem vždycky velmi dobře spolupracoval, vždycky jsem ho chválil, ví to i zdravotní výbor. Jednak nechci, abychom se stali zemí, která bude svítit na mapě světa červeně a bude označena za rizikovou. Chci, aby naši občané mohli co nejjednodušeji cestovat do zahraničí. To, co v dalších krocích bude následovat, zase vychází z doporučení odborníků, z jejich návrhů. A budu v tom pokračovat, protože nemám nejmenší důvod a nebudu nikdy navrhovat, a já myslím, že ten necelý měsíc a půl je toho jasným důkazem, že nenavrhuji nic, co bych považoval za nadbytečné, co by bylo nadbytečné. Ta opatření, která máme, jsou jedny z nejměkčích v Evropě. Z nejměkčích v Evropě. A ta kritika, kterou dostávám, nebudu některé jmenovat, je za to, že jsou takto měkká ta opatření. Kritika není za to, že jsem jaksi zavedl tvrdá opatření, ale že je změkčuji. Kritika je za to, že přes Vánoce nebyl nouzový stav a přes silvestra tedy že nebyl nouzový stav. Kritika je za to, že ta opatření nejsou tak tvrdá jako v okolních zemích. A nejsou. Jsou to ti, co měli přijít, v tomto případě přišli a já jim naslouchám. Proto to takto realizuji. A rozhodně mám nulový zájem cokoliv kritizovat na tom, co bylo loni, co bylo předloni, protože si uvědomuji svízelnou situaci. A často jsem byl daleko víc koaliční poslanec než někteří koaliční. V případě minimálně dvou zákonů ano. Ale prostě mám nějaký přístup a hodnotím to, co si myslím, že je správné, a vždycky budu hodnotit to, co si myslím, že je medicínsky správné. Proto potřebujeme pandemický zákon. Ano, já doufám v nejlepší. Vždycky budu doufat v nejlepší. Kdybych nedoufal v nejlepší, nesnažím se léčit jako lékař svoje pacienty. Ale připravuji se na nejhorší. Připravuji se, že bude nejhorší. Na to musím být připraven. Pokud na to nejsem připraven, dělám chybu. Pandemický zákon je příprava na to nejhorší. A já udělám všechno pro to, aby opatření byla to nejlepší. To, co nebude tvrdé, to, co umožní lidem normálně žít.
Váš příspěvek vyvolal dvě faktické poznámky. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pěkné odpoledne. Já jsem převzal řízení schůze, neměl jsem to poznamenáno. S faktickou poznámkou? Omlouvám se, pane poslanče. Prosím, máte slovo.
Já odpovím kolegovi Nacherovi. Náš cíl by měl být ten, abychom minimalizovali počet těch, kteří s touto nemocí budou bojovat, a neúspěšně bojovat. To, co vy říkáte, je nějaká cesta. Jako říkat, že se v něčem nedodrží nějaká pravidla, opozice, koalice... Cíl je rozhodující, ne cesta, ta skutečně rozhodující není. A já jsem přesvědčen o tom, že jsme ve fázi, kdy ještě musíme sbírat údaje, abychom mohli říct ano, tato cesta je ta správná.